Kdo je proti návrhu? Přítomných poslankyň a poslanců 184, pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Dále je bod A2, také přesun v kapitole Ministerstva zdravotnictví.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh pod bodem A3, také přesun v rámci kapitoly Ministerstva zdravotnictví.
Návrh byl přijat. Kdo je proti?
Stačí nám koaliční rada.
Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury, poté pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Ne, dobře. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Já osobně si myslím, že je to dost předimenzované. My jsme s Ministerstvem dopravy o tom vedli poměrně rozsáhlou diskusi. Nejsme schopni tam tyto peníze zatím dát. Ještě budu s novým panem ministrem diskutovat. S touto položkou úplně spokojen nejsem, ale řečeno vašimi slovy, museli bychom si na to půjčit. Tam je otázka, jaká je potom přidaná hodnota. Určitě tam je.
Přimnožily se mi faktické poznámky.
Takže je to o prioritách. Nic jiného.
Máte slovo, pane poslanče.
Prosím, je mi to líto.
Kolegyně, kolegové. Já jsem řekl i panu předsedovi Stanjurovi, který tady asi není... Takže ano, není to úplně priorita. Ale příspěvky tam půjdou, to se vyřeší. Není to prioritou, to uznávám.
Máte slovo, pane kolego. Děkuji panu kolegovi Romanu Váňovi za skutečně faktickou poznámku. Nyní tedy paní ministryně Helena Válková, po ní pan ministr Daniel Herman. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dámy a pánové, dovolte jenom stručné shrnutí. To, co zvyšuje naši ostražitost a nemožnost jakkoliv tuto normu podpořit, je fakt, že o ní vláda nemluví pravdu. On nám tady velmi přesvědčivě říkal, jak jako člen vlády musí hájit vládní návrh tak, jak byl dohodnut, ale že nám moc děkuje za podporu. Protože kdyby je chtěl, tak nám sám ukázal, že nemá problém hlasovat proti vládnímu návrhu.
Omlouvám se, vážené kolegyně a vážení kolegové, že ruším.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nebudu reagovat na naprostou nestoudnost pana Foldyny. My máme jiné představy, kam mají putovat, co má podporovat stát. Ne různé agrokomplexy a podobně. Ne různé předimenzované betony, ale skutečně nové progresivní technologie.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pozměňovací návrh se týká kapitoly Všeobecné pokladní zprávy a navyšuje alokaci prostředků na program podpory obnovy materiálně technické základny regionálního školství o sto milionů korun. Dává šanci vyhovět větší části z podávaných žádostí měst a obcí.
Nyní pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že jsou samozřejmě i jiné způsoby, jak posílit kontrolu exekutorů, ale rád bych je od paní ministryně slyšel.
Pan ministr řekl: "Já nevím, jaká čísla pan Kalousek čte." Chci upozornit, že při diskusích o státním rozpočtu výlučně a důsledně vycházím pouze z čísel a materiálů pana ministra Babiše. Žádné jiné nepoužívám. Jeden z nich je efektivita výběru daní. A tato čísla publikuje pan ministr financí každý měsíc, každého prvního ve 14.00 odpoledne. Když je prvního sobota nebo neděle, tak hned ten následující pracovní den. Třetí poznámka se týkala oné kritiky, jak jsme prodali rafinérie. Ten si je vzal, půl roku je řídil, vytahal z nich spoustu miliard a pak bez jakýchkoliv sankcí je tomu českému státu zase vrátil. To pravděpodobně byl zločin, ale z toho zločinu je potřeba vinit sociální demokracii.
Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Pane ministře, to bych se asi měl ptát já vás, proč není v rozpočtu SFDI na toto položka. Bohužel na hospodářském výboru už jsme neměli šanci.
No, já musím zásadně odmítnout tuhle lež, kterou řekl tady pan Kalousek. Nikdy žádné rafinérie jsem nevlastnil. Nikdy jsem nerealizoval žádný kontrakt, takže jsem nemohl vytahat žádné miliardy. Takže je to lež a pan Kalousek to dobře ví. Jejich provoz, jejich udržitelnost nás bude stát asi příštích pět let 25 mld.! Takže my to řešíme.
Nyní ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.
To je pravda.
Ještě faktická poznámka pana místopředsedy vlády a ministra financí.
Já to, co tady předvádí pan Kalousek, to bych nedokázal - tak brutálně lhát. Tak teď zase lže. Nikdy jsem nic nepřevzal. Nikdy jsem nikde neseděl, takže nemohl jsem zařídit žádné smlouvy. Fakt je to už trapné. A každý si to může dohledat v rejstříku. Nikdy jsem v Unipetrolu neseděl, takže jsem žádné smlouvy - a jsou to sprosté lži, já nevím, proč to tu vykládáte.
Vrátíme se k rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Před závěrečným hlasováním bych si potřebovala ujasnit některé odpovědi a stanoviska pánů ministrů. Pokud by mě snad koaliční poslanci chtěli vést k pořádku, například pan poslanec Plzák, musím pro pořádek uvést, že jsem si vědoma toho, že jsme ve třetím čtení, nicméně dotazy, komentáře, pochybnosti, které jsem vyslovila ve druhém čtení, zůstaly bez odezvy, a to u pánů ministrů, na které jsem se konkrétně obracela. Nezbývá mi tedy než se na ně obrátit znovu. Zdá se, že vláda se rozhodla diskusi o státním rozpočtu vysedět a promlčet. Obracím se tedy v první řadě na pana ministra financí. Pod vaším vedením váš úřad přešlapoval na místě bez jakýchkoliv výsledků během celého roku. Mám na vás tedy zcela jednoduchý dotaz: Pane vicepremiére pro vědu a výzkum, jste spokojený se svou kapitolou?
Děkuji paní poslankyni Anně Putnové. Máte slovo.
Já tedy také vnímám tu potřebu, aby byly peníze na vědu a výzkum.
Jsem členem podvýboru pro kulturu, a proto musím potvrdit slova pana Kalouska i ostatních, protože jsme se na těchto pozměňovacích návrzích dlouho podíleli a rokovali. Bylo to několik jednání, a proto se velice přimlouvám za to, abyste podpořili návrh paní Kovářové i rozpočtového výboru i to, co tady říkal pan Kalousek. Například v tomto roce 28. října jsme otevřeli kostel ve Slatině a vím, co to je sehnat na to prostředky z různých zdrojů.
Teď mi dovolte ještě před vystoupením pana poslance Adama konstatovat omluvy z dalšího jednání. My jsme schválili už proceduru hlasování a v tomto ohledu tedy první, co musí předcházet, je, že Sněmovna souhlasí se stažením tohoto pozměňovacího návrhu, tak abychom naplnili jednací řád. Nyní prosím pana poslance Petra Adama, aby se ujal slova ve faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Richard Dolejš. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
To je poměrně neobvyklé, vůbec tomu nerozumím. Chápu, kdybychom brali jiným ministrům, že ti, kteří by o ty peníze přicházeli, by se tady bránili a říkali: Já je nutně potřebuji. No, tím, že mu přidáme peníze, mu to určitě neztížíme. Takže ten argument vůbec nesedí. A budeme čekat, co nám ta komise řekne, jestli to Pražské jaro je dobře, nebo špatně? Mně to připadá opravdu jako výmysl. Ty peníze můžete dostat rovnou dneska a navíc do resortu.
Děkuji. Dámy a pánové, pěkné poledne. Máte slovo, pane poslanče.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení mého předřečníka pana poslance Pilného. Pan poslanec Pilný nám už tady poněkolikáté říká takovou tezi, že hnutí ANO dává méně peněz na vědu a výzkum proto, že chce nejdříve spravit ten systém, aby se peníze nelily do černé díry, kterou nazývá věda a výzkum. Já bych možná s touto tezí souhlasil, kdyby tak vládní koalice postupovala ve všech případech. Já chci upozornit, že vládní koalice lije více peněz do sociální oblasti, aniž by tuto černou díru, kterou nazýváme sociální oblast, jakkoliv spravila. Vládní koalice lije více peněz do zdravotního systému, aniž by tu černou díru, kterou nazýváme zdravotní systém, jakkoliv spravila. Na vědu a výzkum ovšem hnutí ANO a vládní koalici peníze nezbývají, protože nejdříve musí vyspravit systém.
Nejednalo se o poslance Adama, ale o poslance Adámka. Omlouvám se oběma. Vy říkáte: Já teď ty peníze nechci, protože to chci rozdělit systémově. To je systémové jako hrom! Bohužel v minulosti docházelo k případům, kdy významné těleso, které nikdo neznal mimo okres, složené z harmonikáře a dirigenta, prohlásilo se za festival a dostalo grant ze státních peněz. To také není věc, která by nás měla těšit. A vy říkáte: Já to nechci. Zkuste mi někdo říct, co je v tom systémového. Já v tom opravdu vidím jenom neskutečný alibismus a obavy z vrchnostenského rozhodnutí.
Děkuji. Zase mi nezbývá než souhlasit s tím, co zde bylo řečeno. Ale musíme se pohybovat v kondicionálu. Kdyby to bylo možné, velmi bych to uvítal. Ale znovu děkuji za veškerou podporu.
Nyní požádám pana poslance Chalupu, po něm pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Jenom pokud se tady hovoří o prioritách a excelencích, vážení, znovu si dovolím apelovat a upozornit - excelencí a prioritou je bezpečnost této země. Z několika posledních událostí víme, že máme větší či menší problémy v této oblasti. Takže pokud je něco prioritou, tak je to bezpečnost.
Další faktickou poznámku má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Návrh nebyl přijat.
Moje stanovisko nesouhlas.
Kdo je proti návrhu? Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti návrhu? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
A12, Ministerstvo kultury, památky, nesouhlas.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Návrh byl přijat. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut.
Ale samozřejmě pokud je nějaká námitka, můžeme o tom hlasovat.
Dobře. Vzhledem k tomu, že tady máme dva návrhy, zda tento pozměňující návrh je hlasovatelný, nebo není... V případě, že vznesete námitku proti mému postupu, dám o tom hlasovat. Takže ještě pan předseda Stanjura. A já dám neprodleně hlasovat, protože byla vznesena námitka, kdy jako řídící schůze říkám, že se ztotožňuji s tím, že daný návrh není hlasovatelný. V tom případě budeme hlasovat, jestli k tomu není námitka. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Stanovisko nesouhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Souhlasné stanovisko.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Já bych ráda vznesla námitku s tím, že Poslanecká sněmovna má teď možnost reparátu.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku paní poslankyně Kovářové tak, jak byla vznesena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu? Kdo je proti? Tak v tom případě nejdřív pan předseda Fiala, po něm pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Já už nechci k rozpočtu, ale jenom k té proceduře. Vážený pane předsedající, vážený pane zpravodaji, já si myslím - s úctou k vám -, že nemůžete rozhodovat za Poslaneckou sněmovnu, který návrh je hlasovatelný a který je nehlasovatelný. To, že je na tom papíru stejné datum nebo že je tam stejná částka, neznamená, že ten návrh je totožný, že ho někdo otiskl na kopírce. Notabene zvlášť v případě, když ho podávají rozdílné osoby.
Já jsem uznal svoji chybu, kde jsem ji udělal.
Kultura je téma nad stranickou politikou. Jak řekl nezapomenutelný ministr kultury blahé paměti Pavel Tigrid: "Památky jsou naším mořem." Chci odpovědět na otázku, jestli jsem, nebo nejsem spokojený s rozpočtem. Jak už tady zaznělo, tak asi člověk nikdy nemůže být spokojený se stavem, o kterém ví, že je výsledkem nějaké reality. Vím, že kdyby to bylo ještě desetkrát víc, že to stále stačit nebude. Ale jsem velmi rád, že jsme dokázali s Ministerstvem financí zrezonovat naše priority a tak, jako tomu bylo v letošním roce, i v příštím roce rozpočtovými opatřeními budeme reagovat na potřeby v našem resortu.